Jestli je to všechno k pořadu schůze, tak budeme hlasovat o návrzích, které byly předneseny. Nejprve o návrhu pana předsedy Faltýnka, který navrhuje bod 49, sněmovní tisk 954, zákon o pohřebnictví, zařadit dnes po pevně zařazených bodech. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. O této změně názvu dávám hlasovat. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v pátek 13. ledna po úvodním slově pana ministra kultury Daniela Hermana. Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura.
Dovolte mi jenom krátký komentář a pak dva dotazy. Tam si nejsme zcela jisti, co tím autor měl vlastně na mysli.
Děkuji panu poslanci Váchovi. Jestli se někdo další do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí celého tohoto zákona. Já vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Já zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Návrh nebyl přijat. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.
O tom jsme již tedy hlasovali. Jako další hlasování by mělo být hlasování o legislativně technických úpravách. O věcném obsahu jednotlivých pozměňovacích návrhů vás budu informovat vždy před vlastním hlasování. Jednotlivé pozměňovací návrhy budeme dále hlasovat takto: Chtěl bych tady upozornit, že proti tomuto pozměňovacímu návrhu bylo předloženo 25 různých pozměňovacích návrhů, z nichž ještě některé jdou proti sobě nebo se prolínají nebo jsou totožné. Proto bylo velice obtížné vytvořit proceduru tak, aby byla hlasovatelná. Proto bych vás rád požádal o její dodržení. Říkám to na základě dohody s legislativou.
Návrh nebyl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Omlouvám se. Návrh nebyl přijat.
Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Ve vládním návrhu zákona zrušuje novelizační bod 24, který se týká rozmnožování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Jde o užití citace nebo parodie, karikatury, parafráze. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Týká se propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodej, vlastníci sbírky muzejní povahy. Konkrétně jde o úřední a zpravodajskou licenci. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který do textu zákona vkládá nový novelizační bod. Vkládá do textu zákona nový novelizační bod. Jde o pozměňovací návrh školského výboru.
Zahajuji hlasování.
Jde opět o pozměňovací návrh školského výboru. Stanovisko garančního výboru - nezaujal stanovisko. Týká se obecných ustanovení sazebníku odměn.
Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat.
Jde opět o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.
Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 104, proti žádný.
Zkráceně, týká se o lázně. Stanovisko garančního výboru doporučující. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.
Návrh byl přijat. Přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro žádný, proti 140, návrh nebyl přijat.
Týká se ochrany autorského práva. Jde o pozměňovací návrh školského výboru.
Návrh nebyl přijat.
Jde opět o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Vkládá nový novelizační bod. Jde o přiměřené použití jednotlivých ustanovení hlavy první zákona i v případě pořizovatele databáze.
Návrh nebyl přijat.
Jde o pozměňovací návrh pana poslance Adámka. Týká se obecných ustanovení k výkonu kolektivní správy.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka. Týká se povinné kolektivní správy.
Návrh nebyl přijat.
Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Týká se rozšířené kolektivní správy.
Návrh byl přijat.
Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Zrušuje písmeno l). Stále jde o rozšířenou kolektivní správu.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko.
Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka. Stále jde o problematiku rozšířené kolektivní správy. Stanovisko garančního výboru - nezaujal stanovisko.
Návrh nebyl přijat.
Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Týká se společného zástupce kolektivních správců.
Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců.
Týká se uzavírání smluv s uživateli.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Jde o pozměňovací návrh pana poslance Váchy. Týká se povinnosti uživatelů a dalších osob při uzavírání smluv.
Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců. Pro 155, proti žádný. Návrh byl přijat.
Týká se provozovatelů veřejné živé produkce, zkráceně výtvorů tradiční lidové kultury.
Ptám se, kdo má jiný návrh procedury přes nebezpečí, které pan zpravodaj avizoval, a složitost tohoto procesu. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj. Návrh procedury byl přijat.
Jedná se o promítnutí přijatých změn do jednotlivých odkazů v zákoně. Stanovisko garančního výboru doporučující.
Je to hlasování 199, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný. Prosím, pane zpravodaji.
Zkráceně, rozšiřuje okruh výjimek z ochrany autorského práva ve veřejném zájmu. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.
Návrh nebyl přijat.
Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Opět pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Týká se to vysílání rozhlasu nebo televize.
Návrh nebyl přijat.
Týká se práva na odměnu při rozmnožování díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.
Návrh nebyl přijat.
Stanovisko garančního výboru nedoporučující.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Zahajuji hlasování o E16. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Jde o pozměňovací návrh školského výboru.
Ještě přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili na hlasování. Eviduji žádost o odhlášení. Až se počet poslanců a poslankyň ustálí, dám hlasovat. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Ivana Adamce. Prosím, pane poslanče.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení předkladatelé, já nevím, kam spěcháme. Opravdu si nemyslím, že jsme v této situaci v tuto chvíli, a je mi velmi líto, že tato Sněmovna se rozhodla, že bude projednávat tento návrh zákona dál. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji. Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěl jenom avizovat, protože tady vzniká diskuse a ta diskuse se vlastně týká toho doplňku, který k tomu předkládám já. Je celá řada poslanců, která mně říká, že stávající návrh nechce podpořit. Já jsem přesvědčen, že stávající návrh - je nutné, aby prošel.
Já vám také děkuji.
Kolegyně, kolegové dobré, stále ještě, dopoledne. Já jsem tady hovořil na podporu tohoto zákona nedávno. Začal jsem se do té problematiky nořit víc a víc a tady otevřeně přiznávám, že začínám svůj názor, nebo v tom svém názoru se posouvat. Jenom vám, kteří nejste odborníky na dopravu, krátké vysvětlení, o čem to vlastně celé je, o čem ten návrh celý je. A možná že to nám v mnohém ukáže, jestli má ten nebo ten tábor pravdu a jak ty cenové nabídky vypadají. Samozřejmě že ty správy a údržby silnic, typicky můj Pardubický kraj, kde je správa a údržba silnic v perfektním stavu, má nejmodernější technologii, tak samozřejmě že tyto tzv. súsky se těch soutěží mohou zúčastnit, a předpokládám, že se jich účastnit budou. Říkám to předkladatelům otevřeně.
Já vám děkuji. Eviduji několik faktických poznámek.
Děkuji za slovo. Kvituji to, že se nepřihlásí k pozměňovacímu návrhu. Celou věc to zjednoduší, protože to byl úhelný kámen problému na projednávání hospodářského výboru. Ještě teď stručná věta ke kolegovi Kolovratníkovi. No, jeho názor se posunul, ale já nevím jestli správným směrem. My to napravujeme, aby ta možnost vůbec byla. Děkuji za pozornost.
A vy tady otvíráte Pandořinu skříňku v tom smyslu, že nebude povinnost soutěžit.
Jen pro pořádek, pana poslance se ptejte mým prostřednictvím. Nyní eviduji přihlášku s přednostním právem pana navrhovatele. Pan navrhovatel nechce vystoupit. Nevidím žádnou přihlášku. Není tomu tak. První je přihlášený pan předseda Sklenák.
Tady se některými kolegy vytváří takový dojem, jako by Sklenák s Birkem předložili něco, kde chtějí obcházet zákon o veřejných zakázkách. I Ředitelství silnic a dálnic je povinno počínat si při svém jednání hospodárně, efektivně, řídí se zákony. A my pouze umožňujeme, a to je to, o čem se tady navzájem pořád přesvědčujeme, že něco jiného je správa, něco jiného je údržba.
Děkuji. Eviduji přihlášku pana poslance Bendla - pardon předtím s přednostním právem pan předseda Stanjura. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Kdo je proti tomuto návrhu? Budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Táži se tedy pana poslance Bendla?
A ještě poznámka k tomu, co tady bylo řečeno předřečníkem, panem předsedou poslaneckého klubu sociální demokracie. A to si myslím, že je hrubě neefektivní a nemoudré rozhodnutí.
Váš návrh na zamítnutí jsem zaevidoval. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se pana navrhovatele nebo pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo v tento moment. Není tomu tak. V podrobné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 10 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Táži se paní ministryně, případně pana zpravodaje, zda si chcete vzít slovo v tento moment. Nevidím zájem. Nyní tedy budeme pokračovat v obecné rozpravě, kterou tímto otvírám. Eviduji několik přihlášek. První je paní poslankyně Matušovská. Paní poslankyně Matušovská se dnes omlouvá, děkuji. Připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
V prosinci 2015 odborná veřejnost prokazatelně předala ministerstvu návrh své novely s předmětem, že o ní bude jednáno. Byl jsem však osloven s tím, že opak byl pravdou. Děkuji za pozornost.
V tuto chvíli se slova ujme poslední řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Lukáš Pleticha. Děkuji panu poslanci Lukáši Pletichovi a ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj. V rozpravě. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vážené kolegové, kolegyně, já jenom chci avizovat, že v podrobné rozpravě navrhnu zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 30 dnů.
Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím.
Vyjádřím se velmi obecně k některým věcem, které zde padly. Vnímám je jako podněty do výborů. To je to, co zavádíme, prosím vás, touto novelou. Jsem připravena se svým týmem obhájit vše, co je součástí novely zákona o pohřebnictví.
Já bych prosil, aby diskuse, které se netýkají předmětu jednání, byly zásadně v předsálí a nechali jste paní ministryni v důstojném prostředí říct své závěrečné slovo.
To za prvé. Přece sami cítíte, že v tom je jednoznačné neefektivní nakládání s finančními prostředky. A jde o stovky milionů korun, pane premiére. Já jsem chtěl, aby tady byl ministr dopravy, protože ta čísla má. Oni dobře vědí, jak efektivní to je, když se soutěží údržba komunikací, a jak neefektivní to je, když to dělají kraje, aniž by se kohokoliv musely ptát, vlastními prostředky, a nemusely to soutěžit. Ten spor je opravdu takhle jednoduchý. Jde o stovky milionů korun a Ministerstvo dopravy ty finanční prostředky, nebo respektive ta data má k dispozici. A znovu zdůrazňuji, nejde o žádné mimořádné situace, na které stát má dostatečnou legislativu, aby byl schopen si pomoct, nebo kraje, nebo obce. Prostě je to falešné, to, co tady říkáme, a není to pravda.